Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka Monika Oborná? Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, a jako první se přihlásil pan poslanec Leo Luzar.
Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zde zastoupil svého nemocného kolegu Pavla Kováčika, který je jedním z nositelů tohoto návrhu zákona a který, jak jistě všichni víte, se velice intenzivně podílí na práci, co se týče ochrany zemědělského půdního fondu, zahrádkářů a všech oblastí týkajících se zemědělství. Je málo lidských aktivit, které zasahují tak dalece do vztahu mezi člověkem a přírodou, jako je zahrádkářství, možná ještě myslivectví a další záležitosti spojené s pobytem v přírodě, ale přesto zahrádkáři jako takoví tvoří ucelenou a jasnou společnost, která funguje na vymezených, omezených prostorách.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám podrobněji představila pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Krutákové.
Děkuji a budeme postupovat tímto způsobem: Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, potom s přednostním právem zastupující předseda klubu KDU pan poslanec Benešík, poté zastupující předseda klubu Pirátů pan poslanec Černohorský, poté pan předseda KDU Marian Jurečka. Samozřejmě ten bod otevřu až ve chvíli, kdy nebudou přihlášky kolegyň a kolegů s přednostním právem.
Nestalo se tak, tak alespoň touto formou. Tato je konkrétně ta vaše. To je jeden z dalších konkrétních důkazů toho, že se kolem této kauzy objevuje mnoho nepravd, mnoho lží, ne od novinářů nebo od těch, kterým záleží na tom, aby došlo k vyšetření, ale třeba právě i od vás a od státních úřadů, a to i konkrétně od těch, které spadají pod Ministerstvo životního prostředí. A mohla bych tady skládat celou řadu dalších konkrétností, které nesedí v těch verzích příběhů, které prezentujete, které jsou podivné a kde docházelo i třeba k selháním. Ale to, že v tomto případě jste lhal, a i tady v případě tohoto bodu, tak byste měl osvětlit na mikrofon znovu, a ne se tady snažit zase z té celé věci pouze vyviňovat, tak jak je vaším zvykem.
Pan poslanec Ondřej Benešík, po něm pan poslanec Lukáš Černohorský.
Jenom velmi stručně. O to jde především.
S přednostním právem pan poslanec Lukáš Černohorský, poté pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.
Já určitě vím, o čem jsem hlasoval.
Nyní chce vystoupit v zastoupení poslaneckého klubu Pirátů pan poslanec Černohorský.
Děkuji, pane předsedající, a dovolte mi, abych za předkladatele pouze informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, že jsme ve druhém čtení zahrádkářského zákona, během kterého byly podány některé pozměňovací návrhy a zabýval se tímto i příslušný garanční výbor.
Ano, děkuji. Zpravodajkou zemědělského výboru byla paní poslankyně Monika Oborná, které nyní předávám slovo.
Co se týká těch pozměňovacích návrhů, bylo jich podáno hned několik. Já opravdu jenom velmi stručně. Také upřesňují šestiměsíční výpovědní lhůtu pachtu a v podstatě další upřesňující věci. Takže za mě asi takhle vše.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 37. schůze k tomuto návrhu.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že konečně můžeme jednat o zahrádkářském zákonu, který velmi potřebujeme. A začala bych tím, proč potřebujeme zahrádkářský zákon. Zahrádkářská činnost má na území České republiky dlouhou tradici. Do 19. století se jednalo o součást běžného života a právní regulace nebyla potřebná. S nárůstem obyvatel ve městech vznikala potřeba sdružovat odborníky z oblasti zahradnictví, a tak vznikaly různé spolky. Jejich cílem bylo kdysi umožnit zahrádkářům přístup k pěstování nedostatkové zeleniny a ovoce. Dneska nás k zahrádkaření většinou vedou jiné důvody, hlavně rekreační. Češi jsou národ zahrádkářů a chatařů a víme dobře proč, co nám to přináší. Není nad ten pocit, když si něco vypěstujeme sami nebo když se zbavíme paneláku a zvelebujeme si zahrádku či chatku. Sama to znám velmi dobře. Poslední dobou se rozmohlo i zahradničení ve městech, často na místech neudržovaných, zpustošených, kdy vlastně tím dojde k jejich revitalizaci. Je to prostředek, jak si zachovat přístup k přírodě a zároveň pěstovat plodiny, u kterých budu mít jistotu jejich původu a budu mít možnost opět navázat vztah s přírodou. Zdůraznit je také třeba i výchovnou funkci městského zahradničení, které vede k ekologické osvětě a ke vzdělávání dalších generací, které to potom budou brát jako logickou součást města. Dalším významným prvkem zahradničení je zlepšení ekosystému. Vytváření a aktivní údržba zahrádek totiž slouží velkému množství živočichů. Ale i ochrana zemědělského půdního fondu, a to i zúrodňováním méně kvalitních půd. Velmi důležité je tedy také vhodné umístění zahrádek pro účely zahrádkářské činnosti v plánech měst a obcí. Hlavním rysem zahrádkářské činnosti je tedy její veřejná prospěšnost. A přestože u nás má dlouhou tradici a společenský význam, není v současné době na rozdíl od jiných evropských států explicitně upravena v žádném samostatném právním předpisu. Cílem této novely je tedy upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky a definovat ji jako činnost veřejně prospěšnou. O existenci tohoto zákona zahrádkáři marně usilují již od roku 2001, tedy bezmála 20 let. Pevně věřím, že tentokrát bude mít konečně úspěch. Hnutí SPD tento zákon rozhodně podpoří.
Nyní požádám o vystoupení navrhovatele pana poslance Adama Kalouse a potom vystoupí pan poslanec Staněk.
Za podmínek stanovených stavebním řádem obec v samostatné působnosti vydává územní plán a regulační plán. Územní plán se soustředí na základní urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a určování funkčního vymezení ploch. Na územní plán navazuje plán regulační, který podrobněji reguluje podmínky v určité lokalitě pro tzv. řešenou plochu. Panuje veřejný zájem na tom, aby jednotlivé zahrádkářské osady existovaly pokud možno nepřetržitě. Cílem navržené úpravy je zpřehlednit komunikaci a informovanost mezi obcemi a jejich občany týkající se území vyhrazeného k zahrádkářské činnosti, a to tak, že obce budou oprávněny v rámci územně plánovací dokumentace vymezit plochy právě k zahrádkářské činnosti. Věřím, že tento pozměňovací návrh má nejen hlavu, ale i patu, ale také významně usnadní komunikaci mezi zahrádkáři a obcemi.
Nyní se podívám, zdali je zájem o nějaké vystoupení ještě v podrobné rozpravě. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zpravodajové, navrhovatel - zájem není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.
Samozřejmě já úplně toho příznivec nejsem.
Nyní pan poslanec Pavel Žáček v rozpravě.
Ano, benevolence a způsob řízení pana kolegy Kotena výboru pro bezpečnost vám to umožnila. Kdyby to byl jiný výbor, tak byste přijít musel.
Děkuji.
Prostě měl jsem jiné pracovní povinnosti a chci poděkovat kolegům z výboru pro bezpečnost, že to takto umožnili projednat.
Kdo dál do rozpravy? Nenavrhuje, čili je to bez usnesení. Můžeme ukončit tuto interpelaci.
Dneska to vypadá jako Žáčkova smršť, ale je to asi vylosované, čili za to úplně nemohu. A tím spíše, že teď vlastně budu hovořit o věci, která se týkala pana kolegy předřečníka. To bych považoval za té situace, kdy vy to nepovažujete za politické, za korektní.
Pan ministr zmínil, pane kolego Žáčku prostřednictvím pana předsedajícího, jsem druhé volební období předsedou podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě 6. května letošního roku na 45. schůzi a odročili jsme je do projednání v ústavně-právním výboru.
My jsme se pokusili materiál upravit způsobem - a tak vám ho předkládáme - který vychází z původních tezí pana předsedy Poslanecké sněmovny, to je možnosti vzdálené účasti na orgánech Poslanecké sněmovny, samozřejmě kromě pléna, výborech, komisích, případně podvýborech a dalších orgánech, ovšem s tím, že bude jasně řečeno, že se tak dá činit pouze v situacích nějaké závažné krize, pokud tuto situaci vyhlásí předseda Sněmovny po poradě v politickém grémiu a pak na základě toho předseda příslušného orgánu. Zbytek už jsou v podstatě jenom technické úpravy, ale šlo nám o to, abychom nezačali zavádět dlouhodobou praxi, že sem přestaneme chodit a budeme se hlásit jenom z dálky. To já pokládám za opravdu nevhodné. Poslední poznámka k tomu, moje osobní: všechno, co jsem zažil zatím videokonferenčně, je spíše peklo než jednání.
Děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
Děkuji, že jsme to teď zvládli, že se našla chvilka. Já si dovolím ten luxus, že budu citovat sám sebe z toho dubna. Já jsem tenkrát řekl: Zaplať pánbůh, že tady nejsme v takové situaci nouzové, že bychom to opravdu museli přijímat. Pak jsme se dohodli, že tedy stejně přerušíme, a šlo to do ústavně-právního výboru, který se v podstatě sám nabídl. Ta diskuse tam proběhla, došlo se k nějakému širšímu konsenzu. Není s tím zásadní problém. Já se vracím k tomu citátu. Já si budu moc přát, když zase toto usnesení brzy už nebudeme potřebovat, ale ukázalo se oproti dubnu, že zkrátka ta situace nastat může.
Dále vystoupí pan předseda Jakub Michálek.
Děkuji za pozornost a za zvážení podpory tohoto návrhu.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, paní ministryně, kolegyně, kolegové.
Co když tomu tak nebude? Protože v té odpovědi vaší je, že nějaká obecná norma s odkazem na GDPR existuje, a pak je řečeno, že se teprve připravuje. Tak tady předtím bylo tvrzeno, že už existuje, a tady je informace, že se teprve připravuje. Týkala se toho vyhodnocení tragického požáru v Bohumíně. Neptal jsem se, jak se k němu dojde, nechtěl jsem ovlivnit ten proces, chtěl jsem se prostě ptát, kdy odhadujete, nebo kompetentní nadřízení odhadují, kdy to bude.
Většina té interpelace se de facto týká toho, že jsem interpelován za to, že jsem podal jako poslanec návrh zákona. Zase, nechci mu nijak brát jeho práva, ale to je jeden z mála zákonů, kde není vůbec žádný problém.
Poslanecká sněmovna a tady je ta změna - do 60 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy,
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. K hlasování mohu dát slovo. Prosím, máte slovo.
Já jsem mačkal to tlačítko, hlasoval jsem, nebo chtěl jsem hlasovat pro, ale už mi to nešlo.
Pan zastupující předseda klubu Leo Luzar s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zneužít svého práva vystoupit s přednostním právem k této věci. Tím ale, že byla uzavřena a nebyla znovu otevřena, nemohli jsme se vyjádřit. A měli jste ho v systému uložené dlouho, sáhněte si do svědomí, kdo se na něj podíval a věděl, o čem hlasuje. Je to v běhu a já si nečiním pravomoci k tomu, abych jako zákonodárce zasahoval do věcí v běhu a narušoval tady tímto možnost správného vyšetření této záležitosti. Proto se klub KSČM zdržel tohoto hlasování. Proto tady očekávám nějaké zásadní změny v rámci krizového řízení kraje, Zlínského kraje, pod který to spadá, úpravu krizových plánů a řešení těchto okolností, aby se neopakovaly tyto záležitosti.
Jenom na vysvětlenou, jak je to s jednacím řádem. Rozprava by mohla být otevřena pouze v případě, že by vystoupil člen vlády před závěrečným hlasováním. Protože tomu tak nebylo, tak jsme rozpravu neotevřeli. Prosím, máte slovo.
Já jsem samozřejmě na tom minulém projednávání sdělil to, co jsem sdělit mohl. Od té doby proběhla samozřejmě médii spousta informací, či pravdivých, či méně pravdivých. Každopádně já na tom svém vystoupení nemusím měnit ani čárku. Chci jasně říci, že policie pracuje na vyšetření této kauzy, pracuje na tom velmi intenzivně.
Jedná se o Takže zpátky k tomu bodu.
Dámy a pánové, předkládám smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem, která byla podepsána dne 22. ledna 2020 v Dakaru. Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem jistě otevře prostor i pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů, včetně investičních aktivit.
Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Monika Červíčková. Paní poslankyně, máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného.
Vím, že to technicky není tak jednoduché, ale jde to řešit, určitě to řešitelné vždycky je.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Paní poslankyně Kovářová se hlásí.
Takže pokud dnes toto usnesení prohlasujeme, tak si myslím, že to pro ně bude dobrá zpráva.
Je prosím ještě zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Ne. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy?
To je jediná změna.
Nevím, jestli to chápat jako návrh procedury, ale myslím si, že to, co říkal pan předseda ústavně-právního výboru, je jasné a odpovídá to i návrhu legislativy, který zde mám, takže snad ani není jiná možnost. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Ano. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním o návrzích usnesení. Prosím, máte slovo.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Pan poslanec samozřejmě ví, že jako ministr vnitra nemám personální pravomoc k jednotlivým policistům či vedoucím funkcionářům. Takže v tomto případě chci panu poslanci slíbit, že se na to podívám a budu ho informovat.
Tím mohu ukončit tuto interpelaci. Pane poslanče, máte slovo.
Já jsem písemně interpeloval pana ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Havlíčka ohledně zvýšeného počtu nehod na železnici v letošním roce.
Kdo je proti? Z přítomných 80, pro 63, proti nikdo. Pan kolega Jakub Janda se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem pana premiéra písemně interpeloval ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize.
Děkuji. Děkuji vám. Z přítomných 80, pro 58, proti nikdo. Paní kolegyně Richterová se hlásí do rozpravy. Paní ministryně Maláčová je řádně omluvena. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Ta interpelace se týká tématu Antivirů a těch velice drakonických sankcí pro firmy. Čili jeden den zpoždění zaplacených odvodů by neměl dle mého týmu právníků znamenat nutnost vracet úplně vše. V případě řady firem to jsou opravdu vysoké částky. Já bych z tohoto důvodu, že bych o tom chtěla s paní ministryní diskutovat - týká se to životních osudů mnoha lidí - požádala o přerušení této interpelace do její přítomnosti na schůzi. Děkuji.
Děkuji za návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.
Takže výsledek tohoto procesu je ten zákon, který jsem předložil. Protože to bylo nejrychlejší. Takže z mého pohledu je ten zákon naprosto bezproblémový a přiznám se, že moc nerozumím, proč jsem tady za něj interpelován, když se všichni relevantní aktéři shodli na tom, že to těm hasičům pomůže. Takže věřte, že komise pracuje, šetří, co můžou. Ale jak jste sám řekl, pane poslanče, ta věc byla velmi složitá a je standardní, že toto se v řádu měsíců vyšetřuje. No a pak tady byla spousta velmi technických detailů. Ale obecně, já se přiznám, že fakt netuším úplně přesně, jak to je, jestli tiskový mluvčí, nebo krajský ředitel. Já bych navrhl následující postup.
Děkuji, pane předsedající. Teď jsme před třetím čtením, pane ministře, už před tím závěrečným. Takže jsme to museli řešit, řekněme, zase jinou, řekněme složitější a nestandardní cestou, která jenom díky benevolentnosti členů podvýboru pro Hasičský záchranný sbor a pak výboru pro bezpečnost umožnila to, že jsme v tom stadiu, kde jsme dneska. Ale já jsem tam ty odpovědi slyšel. A proto bylo řečeno, že v těchto odůvodněných případech by pak mohlo přijít k tomu, že bude zveřejněn záznam z toho zásahu.